Nyní tedy prosím, aby se představení předloženého návrhu ujala paní ministryně financí Alena Schillerová.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zasahuje taktéž do insolvenčního zákona a zákona o soudních poplatcích. Navrhované změny vyplývají především z praktických problémů spojených s aplikací nové právní úpravy, které nebylo možno vzhledem k jejich charakteru odhalit v průběhu procesu samotné transpozice směrnice. Převážná většina změn je tudíž technického charakteru. Na základě zkušeností s dosavadním fungováním garančního systému finančního trhu jsou korigovány některé aspekty jeho fungování. Zároveň je navrhována úprava výběru příspěvků do fondu pro řešení krize. Přijetí navržených změn, které jsou, jak jsem již zmínila, většinou technického charakteru, umožní hladší a efektivnější fungování celého rámce pro prevenci a řešení případných budoucích krizí na finančním trhu. Děkuji vám za pozornost.
Čili myslím si, že to je novela, která pomůže normálním lidem.
Já se k tomu potom ještě více vyjádřím v obecné rozpravě. To, jak je zestručněna v otázce administrativní zátěže podnikatelů a je velice podrobná v popisu přerozdělování, ukazuje přístup státní správy k podnikání. Jinými slovy, pro stát je důležitější přerozdělování než administrativní zátěž podnikatelů. Pozitivním aspektem zprávy je detailní popis jednotlivých programů a aktivit zaměřených na podporu projektů malého a středního podnikání. Největší objemy přímé finanční podpory byly poskytnuty z operačního programu Podnikání a inovace a z operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. U všech popsaných podpor v této zprávě však chybí vyhodnocení efektivnosti vydaných veřejných prostředků a jejich faktický dopad do růstu ekonomiky. Zpráva například neobsahuje popis dopadů významných legislativních změn v roce 2016, jako je zavedení kontrolního hlášení, zavedení první vlny EET a podobně. Zpráva zároveň neobsahuje popis dopadů administrativní zátěže a kontrolní činnosti státní správy do vývoje malého a středního podnikání. Z tohoto důvodu přijal hospodářský výbor následující doprovodné usnesení: žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby v oblasti podnikatelského prostředí, kde je to možné, sledovalo vývoj podnikatelského prostředí v dlouhodobých trendech 5 až 10 let." Pouze se odkazuje na materiál Ministerstva průmyslu a obchodu Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016, ze kterého vyplývá, že celková administrativní zátěž podnikatelů vyplývající z právních předpisů a informačních povinností dopadajících na podnikatele představovala v roce 2016 neuvěřitelnou částku více než 71 miliard korun. Tuto věc považujeme za extrémně důležitou pro podporu podnikání a pro pozitivní vývoj malého a středního podnikání. Já jsem si vzal ještě jednou slovo, protože jsou věci, které jako zpravodaj nemůžu říct, ale sám za sebe je říci chci. Zpráva o malém a středním podnikání, to je tento svazek. Z této zprávy toto se věnuje tomu nejdůležitějšímu - administrativní zátěži malého a středního podnikání. Když půjdete ke kadeřníkovi, nebudete se ptát, jestli umí daně nebo jestli zná bezpečnost práce, ale jestli vás dokáže dobře ostříhat. Takže nejdříve bychom po nich měli chtít ty nejlepší služby. Zpráva, kterou jsem tady načetl, je jen soupis. Sice velice podrobný, ale pořád jenom soupis dotačních programů.
Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Není zájem. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, budeme tedy hlasovat. Ještě se zeptám na závěrečná slova, ale předpokládám, že všechno bylo řečeno. Je tomu tak. A návrh usnesení zazněl na mikrofon. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Jde o rámcový dokument, který ponechává na jednotlivých členských státech, aby tyto principy přizpůsobily vnitrostátním podmínkám a svému právnímu řádu.
Děkuji za slovo. Použití úmluvy na další sporty či sportovní akce je pak ponecháno na rozhodnutí jednotlivých stran.
Nevidím zájem o vystoupení v obecné rozpravě, takže končím obecnou rozpravu a táži se pana poslance Jaroslava Bžocha jako zpravodaje a pana ministra vnitra Lubomíra Metnara, zdali máte zájem o závěrečné slovo. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. A já se táži, zdali má někdo nějaký jiný návrh. Nevidím. Takže bychom přistoupili k hlasování. Zahajuji hlasování teď. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedající. Evropskou unii a Austrálii spojuje sdílení společných hodnot demokracie, podpory lidských práv a svobod, zachování mezinárodního míru a stability a úsilí o liberalizaci světové ekonomiky. Austrálie je pro EU důležitá také díky své geopolitické pozici. EU je pro Austrálii po Číně druhým obchodním partnerem. Přetrvávajícím rysem obchodních vztahů je dlouhodobý přebytek bilance ve prospěch EU. Vzhledem k silné obchodní výměně a rozšiřování politické a bezpečnostní spolupráce dospěly EU a Austrálie k závěru, že je třeba dát vztahům kvalitní právní rámec, nejlépe širokou bilaterární politickou dohodu. Nejedná se tedy o dohodu o volném obchodu, takzvanou free trade area. Ta se s Austrálií začne vyjednávat zhruba v polovině tohoto roku. Posílený politický dialog se má uskutečňovat především formou konzultací a návštěv vedoucích představitelů obou celků, zejména na úrovni ministrů zahraničních věcí, ale rozšířeny mají být také kontakty mezi parlamentem Austrálie a Evropským parlamentem. Obsah předkládané dohody je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a ostatními součástmi právního řádu ČR, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jejích platných smluv a s obecně závaznými zásadami mezinárodního práva. Ratifikovaná dohoda bude vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Tím se stane v souladu s článkem 10 Ústavy České republiky součástí právního řádu ČR. Dohoda nebude mít dopad na problematiku rovnosti mužů a žen ani na otázky životního prostředí.
Musím poděkovat panu ministrovi, protože on to v podstatě už všechno shrnul, takže na mě zbývá pouze taková nějaká rekapitulace. Jedná se skutečně o rámcovou dohodu. Jedná se o smíšenou smlouvu, to znamená smlouvu, kterou Evropská unie sjednává společně s členskými státy.
Otvírám obecnou rozpravu. Podívám se, zdali se někdo přihlásil do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo.
Děkuji za pozornost.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se jenom chtěl vyhranit proti tomu obvinění, že to je nějaký lobbistický návrh. Ten návrh jsem připravil já ve spolupráci s Ministerstvem financí, od kterého jsem si vyžádal různé varianty, jak je možné tuto otázku regulovat. A jejich zájem je, aby nebyli regulováni státem. Já si myslím, že ta svoboda, co máme v programu jako pirátská strana, neznamená svobodu prát špinavé peníze a organizovat masivní daňové úniky. Takže tolik k panu kolegovi, abychom si rozuměli.
Faktická poznámka Marka Bendy, Zbyňka Stanjury, Vojtěcha Munzara. Tak Marek Benda první s faktickou poznámkou. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, pokud diskutujete něco jiného, než je daňový řád, prosím v předsálí!
Ale chtěl bych jenom zareagovat na to, co řekl pan poslanec Michálek. Tak za prvé, to není nějaký advokát Sokol, ale je to celé vedení advokátní komory. Jenom abychom si to nezjednodušovali. Pro mě je stejně nebezpečným lobbistou Ministerstvo financí a finanční úřady proti vůli vlády - a teď říkám znovu a opakuji proti vůli vlády - jako případné komory. To je prostě souboj dvou zájmů a netvařme se, že finanční úřady také nelobbují za to, aby to měly co nejjednodušší, a dokonce v tomto případě přecházejí přes vládu. Tak to pokládám za opravdu nefér říkat, že jedni jsou lobbisti a druzí jsou ti svatí, protože to je stát.
My to jsme schopni napsat sami. Co je lobbistického na návrhu "implementujme čistě evropskou směrnici bez našich domácích vylepšení"? To je lobbistický návrh? To nám nemusí nikdo psát. Takhle nějak jste to formuloval, pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy. No to zasáhne i malé firmy, 500 tis., i malá firma, když něco nakoupí, může mít DPH 500 tis. a nějaký úředník může usoudit, že by mohla tu daň nezaplatit. To snad nemyslíte vážně! Když tak tam musíte změnit aspoň měnu. A mluvil o tom Marek Benda.
Pan poslanec Vojtěch Munzar s faktickou poznámkou. Ještě než mu udělím slovo, konstatuji došlou omluvu z jednání pana ministra kultury Ilji Šmída z naléhavých pracovních důvodů.
Ještě jednou dobrý den. Já zase prostřednictvím pana předsedajícího chci zareagovat na to, co řekl pan předseda Michálek. Nemluví se tady o velkých korporacích. A vy nemůžete garantovat, že to tak nebude. Neexistuje tady zpřesnění v tom vašem pozměňovacím návrhu, neexistují kontrolní mechanismy. A skutečně vy tím jdete proti Listině základních práv a svobod. Protože už dneska advokáti mají povinnost nahlásit praní špinavých peněz. Ale vy toto právo na ochranu soukromí ubíráte, přidáváte jim další povinnosti, dáváte možnosti a práva Finanční správě a to jde skutečně proti ústavně zaručeným právům našich občanů.
Nyní pan poslanec Marek Výborný, také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.
Přece jsou tady jakási jasně definovaná Ústavou chráněná práva, nikoliv advokátů, nikoliv notářů, nikoliv exekutorů a dalších, ale občanů, těch klientů.
Opět vás seznámím s návrhem usnesení. Než zahájíme hlasování, tak je zde žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím, což jsem nyní udělal. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končím. Dávám slovo panu místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí Richardu Brabcovi.
Konkrétně se jedná o průmyslové chemické látky chlorované parafíny s krátkým řetězcem a veškeré sloučeniny tributylcínu a dále pak pesticidy karbofuran a trichlorfon. Zařazením těchto látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy se na ně bude vztahovat postup předchozího souhlasu, což v praxi znamená, že pověřený orgán dovážejícího státu rozhoduje, zda povolí dovoz takové látky, nebo jej zakáže, či pro takový dovoz stanoví určité podmínky.
Prosím, pane zpravodaji.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
Všechno podstatné, co se týká návrhu, tady zaznělo z úst pana ministra. Myslím, že to není potřeba dál doplňovat.
Děkuji, pane zpravodaji. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Není tomu tak. Ptám se pana ministra, pana zpravodaje. Takže můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení. Je potřeba, abych znovu četl usnesení, se kterým vás seznámil pan zpravodaj? Není. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 129, přihlášeno 147 poslanců, pro 131, proti nebyl žádný. Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a projednávání tohoto bodu končím. Nyní prosím paní ministryni financí Alenu Schillerovou, aby nám předložený návrh uvedla.
Neuplatňuje se ani daňová smlouva s bývalou Jugoslávií, ani daňová smlouva se Srbskem a Černou Horou. Pro vaši informaci uvádím, že Poslanecká sněmovna bohužel nestihla v průběhu minulého volebního období tuto významnou smlouvu projednat ve druhém čtení, a tudíž je nutné celou tuto část legislativního procesu zopakovat. Senát tuto smlouvu již také jednou projednával, a to v dubnu 2014, kdy vyslovil souhlas s její ratifikací. Nicméně s ohledem na legislativní proces musí být i tento postup zopakován. V neposlední řadě umožňuje i relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států, která se týká daní všeho druhu a pojmenování. Smlouva je tak důležitá i z pohledu české daňové správy. Smlouva byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN a standardně vychází z daňových zákonů obou států, přičemž nestanoví daňovým subjektům žádné další povinnosti než ty, které již jsou v těchto zákonech obsaženy.
Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Nevidím jiný návrh. Kdo je proti, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Návrh byl přijat. Dalším bodem našeho dnešního jednání Poslanecké sněmovny je Prosím, ujměte se slova, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi představit vám vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku. S ohledem na vývoj v jednotlivých biomedicínských oblastech byly vypracovány čtyři dodatkové protokoly rozšiřující stávající zásady a právní ochranu dotčených osob, které upravuje uvedená úmluva. Jedním z těchto dokumentů je i dodatkový protokol související s genetickým testováním pro zdravotní účely. Ratifikací tohoto protokolu Českou republikou bude zajištěn nejvyšší právní standard ochrany provádění genetických testů. Podmínkou vstupu dodatkového protokolu v platnost je jeho ratifikace pěti státy, z toho alespoň čtyřmi členskými státy Rady Evropy. Tento krok má tedy nejen vnitrostátní, ale i mezinárodní přínos.
Nyní tedy prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Plzák.
Jak zde již bylo řečeno, tato úmluva umožňuje přijímat tzv. dodatkové protokoly. K ostatním dodatkovým protokolům jsme se nemohli připojit pro chybějící vnitrostátní legislativu. V souvislosti s přijetím této legislativy, zejména zákona o specifických zdravotních službách, jsme se dostali do situace, kdy můžeme přistoupit k tomuto dalšímu dodatkovému protokolu, který se celým názvem jmenuje Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely. Provádění tohoto protokolu nebude mít žádný dopad na státní rozpočet. Je v souladu s národní strategií pro vzácná onemocnění na roky 2010 až 2020 a v našem právním řádu je upraven zejména zákonem o specifických zdravotních službách, ale i zákonem o zdravotních službách. Je v souladu s ústavním pořádkem o mezinárodním právu. V podrobné rozpravě bych navrhl projednání této záležitosti, tohoto dodatkového protokolu, v zahraničním výboru.
Děkuji, pane poslanče. Nevidím nikoho, takže končím obecnou rozpravu. Pan ministr? Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Tak. Výsledek je, že byl návrh přijat. Dalším bodem je Předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová.
Děkuji předřečnici, která v zásadě shrnula ta fakta, která se k té smlouvě vážou. A bude se jednat o aktivní a pozitivní krok české zahraniční politiky vůči Balkánu. A samozřejmě takováto smlouva pomůže rozvoji těch vztahů.
Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je s přednostním právem přihlášen pan ministr zahraničních věcí Martin Stropnický.
Děkuji velice, pane předsedající. Smlouva je pro naši republiku výhodná, zcela jednoduše řečeno. Já jsem přesvědčený, že smlouvu Česká republika potřebuje. Od roku 2014 český export do Kosova stabilně roste ročně o cca 10 %, a to v různých sektorech kosovské ekonomiky, a stále výrazně převyšuje náš import. Kosovo je příležitostí pro navazování obchodních vztahů v mnoha oblastech. A určitě nemusím zdůrazňovat, že hospodářský vzmach Kosova bude mít zásadní vliv na stabilizaci tohoto citlivého regionu.
Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil k této mezinárodní smlouvě o zamezení dvojímu zdanění mezi Republikou Kosovo a Českou republikou. A je zajímavé, že to nebylo jednomyslně. Což je velice udivující a zvláštní. Například Španělsko, Řecko, Slovensko, Rumunsko, Ruská federace a mnoho dalších zemí neuznalo Kosovskou republiku. Myslím si, že současný stav, který panuje v Jugoslávii a v zemích bývalé Jugoslávie, není dobrý. Pomůže to prostým občanům, nebo představitelům firem, které jsou přímo napojeny na balkánské mafie? Navíc připomenu, že i bývalý prezident Václav Klaus neuznává Kosovskou republiku a současný prezident Zeman taktéž.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Peksa.
Zahraniční politiku v České republice dělá Ministerstvo zahraničí, nikoliv Kancelář prezidenta republiky.
Prosím o klid v sále, všichni se můžete přihlásit k řečnickému pultu. Máte slovo, pane ministře.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se tady nechci pouštět úplně do detailů a nechci, abychom se zapletli do nějakých povrchních a zároveň složitých analýz tak citlivého regionu, jakým je Balkán. Ale přesto bych rád zdůraznil, že stejně tak jako Česká republika uznala Kosovo, tak stejně tak učinilo 116 členských států OSN. Tu a tam a v poslední době znova se objevují různé mediální spekulace o tom, kdo třeba Kosovo oduzná. Tak je pravda, že některé státy vysílají takové signály. Můžu vám říct, že vnímáme samozřejmě citlivou situaci pro Srbsko a se Srbskem se snažíme mít maximálně blízké, vstřícné a plodné vztahy a plně třeba podporujeme jeho integraci do Evropské unie. Čili vnímáme ten region v kontextu.
Správně jste řekl, že už dneska advokáti musí hlásit to, pokud se jedná o praní špinavých peněz. Ale tento váš návrh se tohoto netýká.